Pan poslanec Volný, potom pan poslanec Fiala a potom pan poslanec Kolovratník.
Dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Chtěl bych vás požádat o zařazení nového bodu Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednávání sněmovního tisku 311, Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšování dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a o jejich oznámení obecně. Děkuji za zařazení tohoto bodu jako první bod ještě před pevně zařazenými body. Bude to otázka pěti minut.
Děkuji. Pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Také bych vás chtěl požádat za klub hnutí Úsvit o zařazení dvou bodů, a to na čtvrtek. To znamená, necháme prostor dnešním bodům a ve středu rozpočtu, na čtvrtek na 11 hodin bychom chtěli pevně zařadit tisk číslo 319, to je Ústava České republiky. Znamená to přímou volbu starostů a hejtmanů. Děkuji vám všem za podporu těchto dvou návrhů.
Mohu se jenom ujistit, pane poslanče, ten první bod byl číslo tisku?
Pane předsedo, vážení kolegové a vážené kolegyně, dobré odpoledne. Vzhledem k tomu, že zítra se budeme věnovat především a jen a pouze státnímu rozpočtu, tak prosím o zařazení voleb zmíněných volebních bodů na čtvrtek 11. prosince pevně na 12.30 hodin před polední pauzou.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezký večer vám přeji. Takže na ty se to vztahovat nebude? To znamená, že bude v podstatě v tom nákupním centru uzavřen jenom ten velký supermarket? Možná mě vyvedete z omylu, ale jestli to je takto, tak si nejsem úplně jist, že to plní to, co vlastně předkladatelé chtějí.
Děkuji panu poslanci Lankovi.
Pokud jde o odbory, tak si uvědomme, že na mnoha místech ani nedovolují ty odbory založit! To je další věc. To znamená, já si myslím, že bychom měli o tomhle diskutovat, nakonec i odbory to prosazují už dlouhou dobu, že bychom měli propustit tento zákon do druhého čtení. Uvědomuji si některá rizika, co se týká mezd, protože tito lidé pracují za velmi nízké mzdy v obchodě a i tohle je potřeba ošetřit, ale ne abychom to okamžitě zamítali v prvním čtení.
Děkuji paní poslankyni Semelové. Tím jsme prozatím vyčerpali faktické poznámky a nyní řádně přihlášený pan poslanec Laudát.
Budu stručný. Návrh na zamítnutí už tady dal můj kolega, takže ho nemusím dávat. Za další. To zjevně může mít řada z nich. Je to jedno s druhým. A srovnávat nás se zeměmi, které žijí jiný rytmus života? Situace není zdaleka tak dramatická, a navíc - my skutečně chceme brát peníze těm, kteří si je rádi vydělají?
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil, po něm paní poslankyně Černochová.
Tady padlo několik omylů. První omyl je, že se to týká živnostníků. Mně tedy ne! Takže je potřeba se zamyslet nad hloubkou tohoto problému.
Děkuji panu poslanci Zavadilovi.
Já bych chtěla poprosit všechny kolegy, abychom se tady nesnažili nějakým způsobem regulovat chování lidí. Zakážeme chodit lidem do restaurací? Zavřeme ty restaurace, protože stejným způsobem můžeme přistupovat k tomu, že místo toho, aby si někdo s dětmi po večerech pouštěl pohádky a četl jim knížky, tak si chodí lidé sednout do restaurace, popíjejí víno a baví se? Nezaměstnanost díky tomu naopak vzroste. Já nevím, jestli pan senátor Bublan chodí nakupovat. Mě by zajímalo, jestli chodí nakupovat a kdy chodí nakupovat, jaké jsou jeho návyky. Já prostě chodím nakupovat o víkendu, protože dřív čas nemám! A věřím, že tímto způsobem se chová většina českého národa.
Děkuji paní poslankyni Černochové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Stanjura a pak se uvidí.
Navrhuji, aby ten boj přenesli například do našich automobilek.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Zavadil.
Děkuji za slovo.
Dobře, to je před blokem zákonů vrácených Senátem a předložených kraji, které jsem chtěl zahájit. Procedurální návrh rozhodneme bez rozpravy. Zahájil jsem hlasování číslo 80 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Děkuji vám. Omlouvám se, i kolegovi Váňovi. Počet přítomných se ustálil. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 81, z přítomných 164 pro 157, proti nikdo. Námitka byla přijata. Kdo je pro jednání o zákonech meritorně i po 19. hodině? Ještě se hlásí pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, takže nebudu konstatovat výsledek hlasování. Prosím, máte slovo.
Ať sem ani nejezdí, když už doteď nepřijel.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já bych nepospíchal. Nevzkazujte nic panu ministrovi bez práce, já si myslím, že to jednání klidně může být.
Dovolte mi, abych předtím, než zahájíme blok zákonů vrácených senátem, vám navrhl na žádost předsedy Senátu Milana Štěcha umožnit vystoupení senátorům a senátorkám, a to Josefu Táborskému, Františku Bublanovi, Elišce Wagnerové, Miroslavu Nenutilovi, Petru Šilarovi, Janu Hajdovi, Jaromíru Strnadovi a Veronice Vrecionové. Tito senátoři by jednotlivé vrácené návrhy nebo zamítnuté návrhy senátem uváděli. Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 168 pro 156, proti nikdo. Je vidět, že zástupce horní komory našeho Parlamentu máme rádi, takže budou všichni vystupovat. Konstatuji, že jsme tento návrh schválili. Nyní mi dovolte ještě konstatovat jednu omluvu, a to kolegy Bezecného od 18 hodin z důvodů pracovních. Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze a tím je bod číslo Pane ministře, máte slovo. A prosím Sněmovnu o klid, aby mohl pan ministr své stanovisko přednést v důstojném prostředí.
Děkuji, pane předsedající.
Ostatní prosím také o to, abyste vyslechli pana ministra.
Děkuji, pane předsedající. Já se přiznám, že bych vás rád ušetřil detailního vysvětlování té technikálie.
A v části B potom budu požadovat ustanovení stálé komise Poslanecké sněmovny, která se bude nejen tímto případem, ale systémově všemi případy odebíraných dětí, a že jich přibývá, v zemích Rady Evropy zabývat.
Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo. A já za sebe říkám, že to hrotit chci, protože si myslím, že zkrátka nemůžeme nechat nejen tento případ ležet ladem. Máme hledat všechny možné prostředky k tomu, abychom děti navrátili zpátky do rodiny tak, jak patří. Institutem trvalého bydliště se nic nezakládá, žádné právo k ničemu a podobně.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dále s přednostním právem paní ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Děkuji. To jsem měla na mysli. Čili vycházíme z evropské úmluvy a pokud ji kritizujeme, budiž, můžeme k tomu udělat odborný seminář.
Děkuji za slovo. Ve zprávě, kterou jsme obdrželi, je napsáno, že už v lednu 2013 soud zprostil matku těchto dětí veškerých obvinění. To znamená, pokud nebyla v tomto okamžiku naplněna její práva, tak měla z naší strany jít okamžitě diplomatická nóta na Ministerstvo zahraničí Norska, která by žádala splnění jejího požadavku. My musíme svoje občany chránit.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl.
Je to občan České republiky, anebo není? Znovu tady důrazně říkám, že pro nás není klíčové to, jestli tady někdo trvale bydlí, ale klíčové je to, jestli je občanem České republiky, a v tomto ohledu bychom se za něj měli zasadit. To je nekonečné právní perpetuum mobile, zaměstnávání nekonečného množství právníků.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Právě proto je to jeden z bodů usnesení, že chci, aby vláda iniciovala takovouto smlouvu, která by umožnila předávání informací o jednotlivých sporech mezi naší stranou a stranou norskou.
Je to typická snaha levice páchat dobro. My vás uděláme šťastnými, i když nechcete! My vám to prostě nařídíme, protože my jsme přesvědčeni o své pravdě. Typické sociální inženýrství! Ale proč chcete těm lidem tohle zakázat? Já z toho nejsem nadšený, ale mně vadí ta snaha vnutit svůj názor zákonem. Tak přesvědčujte své odboráře, aby nechodili nakupovat! Ale prostě tohle myslím, že máme zamítnout, nepouštět to dál. To se totiž nedá opravit, to se dá jenom zamítnout. Opravit se to skutečně nedá. A samozřejmě nejsou schopni říct, proč to v jiných odvětvích nejde, a tady si vybrali, protože si myslí, že je to dobře.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.
Taky jsem vyrůstal v té době. V roce 1952 jsem se narodil. Tehdy každé dítě dostalo na den osminku litru mléka, protože byl ještě přídělový systém na lístky, a vyrostl jsem. Zajímavé, že nic nebylo, ale každý, když něco chtěl, tak to sehnal, ale to nechme na jiné. Já jsem chtěl reagovat na to kyselé mléko a na ten starý chleba. Takže pijeme zdravě mléko, které už není schopné zkysnout, nebo zhořkne či shnije. Měli bychom trošku poměřovat ty věci opravdu tak, jak jsou. Až tak daleko jsme to dopracovali. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Opálkovi.
Já tam jezdil každý měsíc a vím, jak se tam dělá. Dělá se tam na čtyřsměnný provoz po šesti hodinách.
Pan poslanec Stanjura dal přednost panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Okamura.
Děkuji. Dámy a pánové, já se domnívám, ale nikomu to nevnucuji, je to součást mého životního stylu, že o takto významném svátku se má člověk ráno hezky obléct, jít do kostela, pak poobědvat a pak se buď navštěvovat, nebo jít na procházku, trávit to jakýmkoliv milým způsobem jiným než v tom konzumním šílenství v rámci supermarketu. To je životní styl, který některý z nás vyznává, některý ne. Já si neumím představit, že budu někomu vnucovat svůj životní styl. To je státní terorismus! To je prostě naprostý nesmysl! Mimochodem, to v tom desateru není. Já chápu, že v některých západních zemích to existuje, ale pak tam existuje spousta věcí, které já bych si přál, a ty vy zase odmítáte. Já jsem zásadně proti.
Prosím.
Já jsem se přihlásil s přednostním právem, takže nemohu být časově limitován. Takže i tady poslanci ANO 2011 jsou v konfliktu zájmů, protože jediní, kdo z něčeho takového mohou mít opravdový prospěch, jsou pekaři. Tak bych docela rád, kdybyste se k tomuto konfliktu zájmu přihlásili, až o tom budete hlasovat. A abychom si to jako poslanecký klub TOP 90 mohli opravdu velmi pečlivě zanalyzovat, tak prosím o dvě hodiny přestávky na klub.
Vzhledem k tomu, že jednací den je do 21 hodin, a vzhledem k tomu, že pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 požádal o pauzu, tak přerušuji jednání této schůze Poslanecké sněmovny a končím dnešní jednací den. Schůze bude pokračovat zítra ráno v 9 hodin.
A z tohoto důvodu, abychom předešli případným dalším technickým komplikacím, doporučuji přiklonit se ke sněmovní verzi, čili k té původně schválené.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
To by bylo jistě přáním všech, kteří teď budou hlasovat, protože panuje všeobecný konsensus, že by měly být v tomto řízení spolky a další odborové organizace, zaměstnavatelské organizace osvobozeny od placení soudního poplatku.
Děkuji paní ministryni Válkové. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Budeme tedy pokračovat hlasováním. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona jsme přijali. Pokračovat budeme bodem číslo Zároveň žádám, aby se připravil pan zpravodaj Jaroslav Klaška, pokud bude chtít hovořit.
Dobrý den všem.
Já jenom poprosím diskutující hlouček před řečništěm, aby umožnil paní poslankyni vystoupit.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, minulý týden jsem zde navrhovala při zahájení schůze zařazení nového bodu do našeho programu, a to s názvem Zahraniční politika České republiky. Své důvody jsem tam uvedla jasně, nicméně tento návrh Sněmovna nepřijala. Přestože jsem přesvědčena, že Sněmovna je kontrolním orgánem, tedy institucí, která má kontrolovat vládu, protože se nechci dočítat pouze z novin nebo z médií o tom, co si který člen vlády myslí o výrocích například pana prezidenta, které se týkají zahraniční politiky naší země. Proto mi dovolte, abych znovu požádala o zařazení tohoto bodu s názvem Zahraniční politika České republiky, a to na zítra, středu 10. prosince, po již pevně zařazených bodech.
Já nikoho nevidím, tak jste poslední, pane kolego.
Poslední v řadě neznamená poslední v životě. Já jsem schválně, kolegyně a kolegové - všechny vás zdravím, včetně vlády a včetně pana předsedy - čekal, až zazní všechny návrhy na změnu pořadu schůze. Děkuji, pane předsedo. Aby mě nikdo nemohl obvinit, že zabírám, zapleveluji, zaneplešuji čas určený k návrhům na změny pořadu, tak jsem čekal až na konec. Kolegyně a kolegové, začíná pravděpodobně, a tu pravděpodobnost já vidím jako hodně vysokou, poslední týden letošního jednání Poslanecké sněmovny. Rád bych, a spolu s vámi, věřím, aby tomu tak skutečně bylo. Takže v této souvislosti mi dovolte, abych poděkoval za ten letošní rok. Nebylo vždy jenom zle, někdy bylo i méně zle, někdy bylo dokonce i skoro dobře. Přišli jsme s tématem, které zajisté je blízké všem. Citáty, aforismy, bonmoty a epigramy v souvislosti vztahu muže a ženy. Není to žádná politika, čili nikoho to nemůže urazit. Pracovní úspěchy přejme přiměřeně nám všem.
Děkuji panu předsedovi klubu KSČM a to bylo poslední vystoupení před hlasováním. Já jenom upozorňuji, že ten, kdo mi psal podklady, tak to nenapsal úplně správně. Pan ministr zahraničí nechce vyřadit dohodu s Gruzií o atomové energii, ale chce vyřadit asociační dohodu s Gruzií. Pokud tomu tak není, tak jedním hlasováním. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní jednotlivé body, tak jak byly navrhovány z pléna. Tento návrh byl přijat. Zeptám se: je zde zájem hlasovat odděleně, nebo můžeme jedním hlasováním? Nikdo nenamítá proti spojenému hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Vláda zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko a současně poukazuje na některé sporné body tohoto zákona.